V rezortu zdravotnictví byly opět hloupě škrtnuty výdaje z 24 na 18 miliard. Ale za nejšílenější škrt jsem dlouhodobě považovala já sama, ale i laická a odborná veřejnost, stejně tak jako prezident republiky snížení plateb za státního pojištěnce. To, že o žádnou úsporu nejde, jsem již vysvětlovala několikrát a stále si za tím stojím. Zapisovatelky - nula. Takže reálná mzda se samozřejmě propadá. Zase si to zrekapitulujeme, až tu bude novela zákona o státním rozpočtu. Pro mě to byl cár papíru už ve chvíli, kdy ho tady pětikoalice odhlasovala, myslím ten první rozpočet. Bylo jasné, že ten schodek bude mnohem, mnohem vyšší. Pane nepřítomný ministře Stanjuro, kde je ta rozpočtová odpovědnost, které jste měli před volbami plná ústa? Kde je ta konsolidace? Kde jsou reformy, které povedou ke snižování, a třeba i postupnému? Já rozumím, že jste v těžké krizi, my jsme také byli v těžké krizi. Ale kde jsou nějaké navržené reformy? A ten lepší výsledek, před chvílí jsem komentovala pokladní plnění, současná pětikoalice dosahuje výhradně díky navyšování příjmů.
Vláda zcela úmyslně ignoruje drahotu, zcela úmyslně přivedla firmy a občany na pokraj krachu jen proto, aby si naplnila státní kasu, ze které pak štědře rozdává zahraničním zbrojním firmám, Ukrajině nebo migrantům. Jsme pro moderní, akceschopnou armádu, to říkáme celou dobu, ale musíme také na to mít a musí to být samozřejmě reálné. Vůbec nechápu, jak v této situaci můžete nakupovat americké nejdražší předražené stíhačky za 100 miliard korun, když nám tady Švédové zdarma nabízí modernizaci našich gripenů a přišlo by nás to násobně levněji. A samozřejmě, občané se už ptají: Nebude z toho zase nějaká provize, jako to bylo za vlády ODS v čele s Mirkem Topolánkem? Je opravdu šílené, že se Fialovou vládou dosazený šéf české civilní rozvědky Petr Mlejnek chodil párkrát do roka radit s nesvéprávným mafiánem a spolupracovníkem Radovana Krejčíře. Ostatně kde jinde získat informace než v podsvětí napojeném na vrcholnou politiku stran koalice Petra Fialy? Ale snad ještě horší na celé situaci je, že ve prospěch člověka napojeného na mafiány křivě svědčí sám premiér Petr Fiala z ODS, který nestoudně tvrdí zjevnou lež, že pan Mlejnek pomáhal s rozkrytím kauzy Dozimetr. Tuhle lež vyvrátila policie, státní zástupkyně i média hned v zárodku. Je šílené, že ve jménu podezřelého člověka, který má styky s lidmi napojenými na mafii, křivě svědčí na veřejnosti sám premiér Petr Fiala. Nebo je sám spojen s touhle partou kolem organizovaného zločinu? To je otázka, kterou dnes nastolil bohužel sám pan premiér svým lhaním. Vláda Petra Fialy cíleně likviduje české firmy, české domácnosti, a to jen proto, aby vydělala peníze, které hodlá utrácet ve prospěch zahraničí. Tato vláda odmítá pomáhat svým občanům. Tato vláda likviduje demokracii v naší zemi, likviduje také lidská práva, hlavně právo na svobodu projevu a názorů. Dokonce jste vytvořili na vládě novou funkci, zastává ji jakýsi pan Klíma, kolega premiéra Petra Fialy. Vy jste zavedli funkci vrchního cenzora, který je dokonce placen z veřejných prostředků, aby kontroloval, zdali občané se vyjadřují v souladu s vládní linií, a ti co ne, tak jste dokonce vytvořili web, vládní web, jak víme, letos a vyzývali jste lidi, aby se vzájemně sousedé a přátelé bonzovali a vzájemně aby se nahlašovali, když někdo bude mít subjektivní dojem, že někdo v jeho okolí nemá názory, jaké určuje vaše oficiální vládní linie. To je neskutečný hnus, co předvádí vaše vláda. Takže tato vláda této zemi skutečně viditelně a doložitelně škodí ve všech myslitelných oblastech. Mluvil jsem o zdravotnictví, mluvil jsem o financích, mluvil jsem o sociálních záležitostech, mluvil jsem o svobodě a demokracii. Každý z občanů, každý živnostník, každý manažer a majitel firmy se o tom může přesvědčit na vlastní kapse, a ten, kdo si dovolí říct něco zakázaného, se o tom přesvědčí na své osobní svobodě.
Převzali jsme systém chytré karantény od Armády České republiky během tří měsíců, aniž bychom potřebovali další personál, čímž vznikl Národní systém pro zvládání zdravotních hrozeb. I nadále samozřejmě zasedá centrální řídící tým. Všechna data, a to data i ze současné vlny koronaviru z posledních tří měsíců, to jasně vypovídají. Je to nejlepší způsob, jak se ochránit. Ale nikdy to nebudu nikomu nařizovat. Samozřejmě jsme zajistili dostatek léčivých prostředků včetně Paxlovidu. Toto považuji za prioritu, to je moje role ministra zdravotnictví. Já vám za to moc děkuji. To není nic jiného než invaze, je to normální invaze - jedna svobodná země bez varování zaútočila na jinou zemi. Totéž předtím udělal Adolf Hitler. Česká vláda a občané se nezalekli. Česká vláda, armáda, občané, jednotlivá ministerstva, neziskové organizace - každý přiložil ruku k dílu. Vznikaly sbírky, překládaly se weby, rozhlasové i televizní vysílání. Celá naše země ve shodě pomáhala potřebným a já jsem jako občan na náš národ ohromně hrdý. Říkám to i proto, že Češi mají solidaritu v sobě. Není to špatně. Mnozí jste se tady odvolávali na křesťanské hodnoty, tak než se zase budete odvolávat, přečtěte si příběh o milosrdném Samaritánovi, a pak mluvte. V rámci zdravotnictví jsme podnikli celou řadu kroků na pomoc uprchlíkům. Naši pracovníci na této lince odbavili k dnešnímu dni bezmála 15 000 hovorů. Byly aktivovány i kurzy pro ukrajinské zdravotníky, kteří mají zájem zapojit se do českého systému zdravotní péče. V tom všem samozřejmě spolupracujeme se Světovou zdravotnickou organizací a Dětským fondem OSN. Jde zejména o děti a onkologické pacienty. A konečně - poslali jsme ve spolupráci s farmaceutickými firmami a jejich asociacemi na Ukrajinu léčiva a zdravotní prostředky za desítky milionů korun, ale to byly dary, to byly dary těchto organizací a já jim za to nesmírně děkuji. To vše náš zdravotnický systém zvládl bez jakéhokoliv omezení zdravotní péče či dostupnosti léků pro české občany. Nic z těchto léků nebylo na úkor léků pro české občany.
Ale my budeme bojovat dál za české občany a za Českou republiku, aby naši občané, čeští občané měli vyšší životní úroveň a lepší životy a více bezpečnosti a spravedlnosti. Vláda i parlament tu přece jsou, dámy a pánové, fakticky jen proto, aby pomáhaly svým občanům, aby pro ně pracovaly, a vy, páni ministři a dámy ministryně, pane premiére, proč kašlete na lidi? Proč jste si letos jako prioritu číslo jedna určili pomoc Ukrajině a vstup Ukrajiny do EU, místo aby pro vás byly prioritou životy našich občanů? Lidem v nouzi je ukradené, jestli jste jel na výlet do Kyjeva. Píše mi spousta zoufalých občanů. Jsou zoufalí ze situace, do které je uvrhla vaše vláda! Měl byste jet do Ostravy, do Ústí, do Brna, do Svitav, kde všude jsou oběti státem posvěcené lichvy a mafiánských exekutorů. Co jste pro ně, pane premiére Fialo, udělali? Ruku na srdce, jakou pomoc od vás k dnešnímu dni dostali? Prakticky nic. A co důchodci, invalidé, ale i rodiny s odrostlými dětmi a další slušní lidé? Proč jim nepomůžete? Proč jim vaše vláda nepomůže? Zdá se vám, že přeháním? Diskriminace českých pracujících občanů, českých seniorů, českých zdravotně postižených spoluobčanů je nejen zjevná, je i fakticky doložitelná. Ukrajinské děti ve školní jídelně dostávají obědy zadarmo, přitom mnohé naše děti na obědy nemohou chodit, protože rodiče na obědy nemají. Připomeňme, že ředitelé ve škole museli pro české děti zdražit obědy, protože peníze na obědy pro ukrajinské děti od vlády nedostali. Když mi dovolíte, budu citovat z dopisu jedné babičky, seniorky v nouzi, která mi tak jako mnoho dalších píše, cituji: "To, co tato vláda Petra Fialy dovoluje, aby se v naší zemi dělo, je vlastizrada!" Problém samozřejmě je i v tom, že z ministerstev se opět staly politické trafiky vyhandlované podle politického klíče. To je vaše politika! A právě my jsme hlasovali proti! Takže to je ten fakt, který jste tady měl říct, ale lžete jako obvykle! Ale mě neobelžete, protože já tady v té Sněmovně mám vyšší účast než vy a všechno sleduji. Petr Fiala je slabý, nerozhodný, bez vize, bez odvahy, bez manažerských schopností, jen vysílá signály, které nikdo nepřijímá, a nikdo vlastně ani neví, co chce. Můžete ho poslouchat celé dny, ale nedoberete se konkrétní nosné myšlenky. Hnutí SPD chce přímou demokracii, Piráti legalizaci marihuany a přijímat migranty, STAN přihrát sponzorům kšefty. Doslova jsem se styděl, když jsem nedávno viděl video z europarlamentu, kde cizí řadový belgický europoslanec peskuje českého premiéra jako malého kluka a on pokorně poslouchá a klopí hlavu. Já bych se sebral a odešel. Premiér Petr Fiala tam ponížil celou naší zemi. A pan premiér na tom koberečku v Bruselu neponížil jen sebe, on ponížil celou zemi, naše národy, náš stát, každého z nás. Viděli jsme, jak naši republiku vedli takoví nedorostlí hošíci jako Gross nebo Sobotka, a taky, kam dovedli svoje strany. To, že ODS se stále v průzkumech drží, je jen díky tomu, že ti, co nemají rádi Babiše a Okamuru, opravdu nemají lehkou volbu a zatím volí to nejmenší zlo. To je termín k dnešnímu tématu nedůvěry vládě velmi přiléhavý, ale zlo je totiž vždycky zlo. Nevidím nic zásadního a dobrého, co by Fialova vláda naší zemi přinesla, a vidíme mnoho zla a škod, které napáchala. Některé z vládních stran v minulosti vyznávaly svobodu a malý stát. Vláda aktivně začala cenzurovat jiné názory. Vláda donutila provozovatele webů, aby vypnuli kritická internetová média. Vláda k tomu ani nepípla. Jde o jasné porušení lidských práv a další posun k autoritářskému systému a likvidace posledních zbytků demokracie u nás.
Bez rozšíření ropovodu TAL to neuděláme a znovu říkám: řadu let se o tom mluví, nestalo se vůbec nic, ale my jsme to posunuli kupředu. Jak už jsem říkal, téma energií se řeší od začátku nástupu naší vlády a už jsem ukázal řadu příkladů, kde lze vidět skutečné výsledky. Zmínil jsem tu i spolupráci s Nizozemím, s Německem na budování LNG terminálu a mohl bych uvést celou řadu dalších příkladů, kdy jsme konečně něco udělali s energetickou soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, kterou jsme od vás převzali v katastrofální a nebezpečné podobě. V minulých dnech jsme na evropské úrovni iniciovali jednání, které má vést ke společnému evropskému řešení současných vysokých cen energií. Ale pracujeme na obou těchto cestách. Vyvolali jsme velmi rychle nebo změnili jsme velmi rychle atmosféru mezi evropskými lídry, kteří ještě před třemi týdny nechtěli o žádném společném evropském řešení cen elektrické energie slyšet. Nikdo nemusí strašit, nikdo se nemusí bát, naše vláda dělá včasné a rychlé kroky a během několika dnů jsme reagovali na prudké navýšení elektrické energie na evropském trhu a reagovali jsme jak naší aktivitou v Evropě, tak našimi opatřeními na národní úrovni. Jeden příklad za všechny: I to ukazuje, jakou roli má dnes Česká republika, jak využíváme českého předsednictví a čeho jsme schopni konkrétně dosáhnout. Konečně děláme to, po čem tady podnikatelská veřejnost i občané dlouho volají: prosekat trochu právní džungli, začít snižovat byrokratickou zátěž, byrokratické požadavky na občany a podnikatele. Vy jste o tom mluvili, moc nic se nestalo. My za pouhých devět měsíců už předkládáme první antibyrokratický balíček. A s tím souvisí další věc, a to je naše snaha rozmrazit stávající služební zákon. Nechali jste tam svoje lidi, dobře, to já nezpochybňuji. To my změníme tak, aby státní správa více fungovala jako soukromý sektor, ne jako firma, ale byla prostě efektivnější, byla otevřenější a tím byla i kvalitnější.
A já oceňuji rozhodnutí ředitele Mlejnka, které bylo vedeno především tím, že ta služba se dostala pod obrovský mediální tlak, který jí neprospívá. Adresa, kde žije šéf tajné služby, byla zveřejněna, a v téhle chvíli on skutečně efektivně tu službu jako takovou řídit nemohl. Bavit se teď ex post, kdybych věděl, pod jaký drobnohled se dostane tahle služba, jestli to bylo správné, nebo není - no tak samozřejmě, že fokus na tu službu jako takový správný není, ale Petr Mlejnek ten měsíc a půl v čele služby předvedl velmi dobrý profesionální manažerský výkon. Na druhou stranu jeho rozhodnutí v téhle chvíli považuji za velmi rozumné pro tu službu jako takovou a my při výběru nového ředitele jako vláda určitě budeme postupovat tím stylem, jakým postupovat máme. Budeme mít všechny informace, na které máme jako zákonní adresáti právo, a budeme doufat, že v mediálním prostoru se nějaká černá informace neobjeví. Ale my potřebujeme ředitele, který dá té službě samozřejmě klid. A nějaká slova pana kolegy Okamury o tom, kdo doporučil pana Mlejnka - já opravdu už tohle nehodlám poslouchat. A potom se chci dostat k jedné věci, a nebojte se, už brzo budu končit. Pan Dovhomilja, který podle stejných informačních zdrojů, jako má pan premiér, což je server Seznam, tak tenhle pán byl podle stejných informačních zdrojů - já jiné nemám - u pana Faltýnka doma, pořádal semináře v Poslanecké sněmovně s poslanci hnutí ANO. To jsou fakta, která čerpám z veřejného prostoru. A já bych chtěl říct, že Zakiho jsem nikdy neviděl, pana Dovhomilju jsem nikdy neviděl, pana Redla jsem nikdy neviděl, neměl jsem na ně žádný telefon, a jediný člověk, který je teď obžalován z organizace dotačního podvodu, s kterým jsem se stýkal, byl Andrej Babiš. A další věc, kterou bych tady chtěl ještě přečíst tak jako historicky, tak zase veřejné zdroje, 2005, Babiš, Krejčíř, připravuje se nějaký obchod jejich, tak tady bude vyčítat něco nějakému čarodějovi třetí kategorie Redlovi. V roce 2017 pan Pitr: "S Babišem se mi obchodovalo dobře. Neválčili jsme. Zemi by vedl lépe než Sobotka." No to je skoro předvolební heslo. A potom tady máme ještě nějaké věci ohledně nějakého pana Mrázka, kdy měl pan Babiš v roce 2003 sdělovat, že policie nefunguje, jak by měla. No, to já doufám, že policie nikdy nebude fungovat, tak, jak by si přál Andrej Babiš. A dokud já budu na Ministerstvu vnitra, tak bude fungovat tak, že ty kauzy, ať se týkají našeho hnutí, nebo jakéhokoliv jiného hnutí v téhle zemi, prostě vyšetřovat bude.
Máte slovo, paní předsedkyně.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nejdříve chci hovořit o politické rovině, o důvodech, proč se náš klub rozhodl vyvolat hlasování o nedůvěře neakceschopné vlády Petra Fialy. Z vyjádření vládních představitelů by člověk skoro nabyl dojmu, že rezignací Petra Mlejnka je vše zapomenuto a vláda vlastně funguje skvěle. Možná i proto, pane premiére, vaší vládě důvěřují občané nejméně z celé Evropské unie, jmenovitě vám. A ve druhé části pak rozeberu vaše ekonomické kroky z pohledu bývalé ministryně financí, ale hlavně z pohledu člověka, který má zkušenosti s řešením bezprecedentní zdravotnické krize. Minulý týden jsem měla možnost projet s panem předsedou Babišem, s Karlem Havlíčkem, ale i s dalšími kolegy Moravskoslezský kraj. Za těch několik dnů jsme skutečně potkali tisíce lidí. Zpětná vazba přímo od lidí by měla být pro každého politika v podstatě svatá. Myslím, abyste s těmi lidmi skutečně hovořili, ptali se jich na jejich příběhy, naslouchali jejich denním starostem. Možná byste pak mluvili jinak. Možná byste zjistili, že váš Deštník není nic jiného než marketing, ale ve skutečnosti těm lidem prostě nepomáhá. Situace je opravdu vážná, a to říkám velmi mírně. Nechci, aby to působilo příliš dramaticky, aby to bylo za pár minut někým z vás odkopnuto jako obyčejná opoziční rétorika. Jsem ráda, že tu minulý týden vystoupil ministr Blažek, já jsem to ocenila na plénu. Děkuju mu za to, protože vidím, že aspoň někdo z vlády si to uvědomuje. Škoda že tato slova neslyšíme od ministra financí, ministra průmyslu a obchodu nebo nejlépe od premiéra.
Vždyť jste tady seděli, vždyť jste to denně viděli, někteří z vás byli ministři. Zažívali jste to. My jsme postupovali jinak. ÚZIS začal pracovat i pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jsem rád, že došlo k plné dohodě vedení obou ministerstev a spolupráce se nastavila. Budeme sdílet data. Pokud pomineme naše politické hašteření, handrkování a budeme se opravdu bavit - a já doufám, že v tom napříč politickým spektrem najdeme sílu a odvahu, budeme se opravdu bavit o problematice sociální a zdravotní a o sociálně-zdravotním pomezí, tak jsem si stoprocentně jist, že to, co vám s panem ministrem Jurečkou představíme, oceníte. Oceníte to všichni ti, kteří se tou problematikou zabývají. Já nepotřebuji, abyste to oceňovali na tomto fóru, ano, tady vedeme politické boje. A v čem je ten rozdíl? Vy jste to tady opakovaně říkali, máte pravdu. To je šéf, to je velitel, ten to koordinuje. Ministři spolupracují. A teď si vzpomeňte, jak to koordinoval bývalý premiér, expremiér. Fakt je to dobrý manažer, když nedokázal přesvědčit ministry, aby spolupracovali? A vy máte pocit, že paní ministryně Maláčová spolupracovala? A co s tím premiér udělal? To je něco, co je pánbůh zaplať pryč. V Poslanecké sněmovně máme celou řadu novel zákonů, které doufám, že po diskusi na zdravotním výboru projdou. Abych to shrnul. Ministerstvo zdravotnictví funguje velmi dobře. Řešíme je na Ministerstvu zdravotnictví, rozhodli jsme se, že řešení z průhonické sokolovny není ta správná cesta. Dovolte mi na úplný závěr ještě jednou poděkovat kolegům z Ministerstva zdravotnictví za jejich práci, stejně jako děkuji všem zdravotníkům, všem těm, kteří pomáhají, kteří pracují, kteří bojují dál s covidem, protože covid nezmizel, stále tady je a je to smrtelná nemoc. Naše společnost samozřejmě toto dluží zdravotnictví a zdravotnímu systému. Já si to plně uvědomuji, koneckonců jsem zdravotník. Já vám děkuji za pozornost. Přeji mnoho trpělivosti, zdá se, že to spolu dneska ještě nějakou dobu budeme muset vydržet, že tady pobudeme.
A nyní přichází na řadu s přednostním právem přihlášený pan předseda Radim Fiala, poté je v pořadí přihlášen pan ministr Marian Jurečka. Pane předsedo, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Co mám dělat? Vy jste říkali, že jim pomůžete, že nikoho nenecháte padnout. Tak já nevím, co jim mám říct. Pane premiére, měli jste rok na to, abyste něco udělali, a vy jste neudělali vůbec nic. Vy jste neudělali vůbec nic! A v energetice je to stejné. Nejdražší! To je výsledek vaší roční práce. Jak to těm lidem vysvětlíte? Pak už neměly žádné zisky a samozřejmě na to začaly doplácet, půjčily si.
Tady bych ještě zmínil další lež, kterou tady řekl přede mnou vystupující premiér Petr Fiala. Že prý vy zvyšujete důchody. Už konečně nelžete! Část důchodů se letos zvyšuje na základě zákona, který byl přijatý před vaší vládou, a zvyšuje se kvůli inflaci automaticky. To znamená, i kdyby ve vládě byla cvičená opička, tak se budou lidem zvyšovat důchody, i bez zásahu vaší vlády. Takže nelžete, vy jste proti důchodcům! Takže pojďme ale dál. Na této schůzi Poslanecké sněmovny budeme hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Já se k tomu hlásím, je to správně. My jsme ale zároveň navrhovali i škrty v rozpočtu, kde ty peníze vzít: ponížit platby Evropské unii, zrušit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Právě ten zákon nám taky vládní koalice letos zamítla, vládní koalice Petra Fialy.